Obojí není v praxi samozřejmě pravda. Každý na ulici, třeba v centru Prahy na Václavském náměstí, večer vidí, že migrantů tady jsou tisíce. Ostatně nepotřebujeme to vidět jenom takto vizuálně, ale hovoří za to jasná čísla. Co se týče bezpečnosti, všichni na vlastní oči vidíme, že přibývají na ulicích betonové protiteroristické zátarasy, a již minimálně rok chodí po ulicích policisté se samopaly. To přece není standardní stav, který tady chceme mít, a takový stav tady ani před několika lety nebyl. Modleme se za to usilovně, věřící, neznabozi i kacíři, aby to tak bylo. Skutečnost je přece taková, že od roku 2016 u nás nepřetržitě platí oficiálně první stupeň ohrožení terorismem, což znamená existenci obecného ohrožení terorismem. Je to sice lepší než ve Francii, kde už léta mají výjimečný stav, ale v principu jsme i my přešli do režimu trvalého ohrožení. Dámy a pánové, zeptejme se upřímně, proč tomu tak je. Nebo je to tak, že vládu straší opravdoví teroristé, a proto nainstalovali zátarasy a poslali do ulic policisty se samopaly? Vše, co sníží bezpečnostní rizika v naší zemi, je dobré a my jsme povinni pro bezpečnost našich občanů udělat maximum. My v SPD prosazujeme systémová řešení. Nedělejme ohledně bezpečnosti občanů jen polovičaté kroky, kterými jen oddalujeme řešení podstaty problému. Myslím, že Sněmovna by se měla shodnout na usnesení, kterým odmítne jakýkoli princip přerozdělování migrantů, který by porušoval naši suverenitu a právo svobodně rozhodovat, koho naše země přijme. Problémům světa nepomůžeme tím, že zlikvidujeme vlastní zemi tím, že mezinárodní problém zavlečeme k nám domů. Nechceme přece ohrozit naše nevinné občany a naši budoucnost. Je třeba dodržovat to, co bylo dohodnuto, tedy střežit vnější hranici Schengenu, zabavit lodě neziskovkám vozícím migranty do Evropy a postavit je mimo zákon, nařídit Frontexu, aby posbírané migranty vrátil zpět do Afriky, vyhostit všechny ty, kteří přišli nelegálně a bez dokladů, a bez milosti vyhostit také každého legitimizovaného migranta, který tady v Evropě poruší zákon. A samozřejmě první, na co je třeba sáhnout, je štědrý sociální systém vůči migrantům, na kterém migranti parazitují a který je popravdě pro ně jedním z hlavních taháků do Evropy. Špetka soli může polévku dochutit. Polévka našich přátel na západě se už dávno jíst nedá a stává se z ní smrticí koktejl. Řešením ovšem není odlít něco jedu do jídla, které není otrávené, ale ideální forma je vypumpovat okamžitě žaludek a vyvrhnout vše nebezpečné tam, odkud to přišlo. Ale určitě ne do sousedova talíře. Je to závažná věc pro celou Českou republiku.
Než vyzvu... Prosím všechny poslance do sálu. Mám informaci, že za zástupce navrhovatelů nevystoupí pan poslanec Tomio Okamura, ale pan poslanec Radim Fiala.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, vážená vládo, vážený pane premiére, předem bych chtěl říci, že jsem velmi rád, že se tento bod dostal na dnešní program a že o něm budeme jednat. Já tento bod považuji za jeden z nejdůležitějších bodů letošního jara. Ten první podvod se jmenoval Lisabonská smlouva. Nestalo se tak. Evropské národy se postavily proti. Jasně odmítly ústavu jako atribut jednotného evropského státu. Jenom abych vám řekl, kdo to byl. A mohl bych jmenovat další. Když neprošlo referendum o Evropské ústavě, vymysleli v Bruselu podvod Lisabonská smlouva. Je to v zásadě podobné, pouze to nevyžaduje referendum. Schválení Lisabonské smlouvy na půdě této Sněmovny byla zrada národních zájmů České republiky. Jednou se bude historie naléhavě ptát, kdo je za tuto lumpárnu zodpovědný. Dnes řešíme druhý podvod. Podvod, který má zbavit Českou republiku rozhodnutí, kdo bude žít na jejím území. Tento podvod se jmenuje modifikace neboli revize Dublinského protokolu a jde o změnu azylové politiky v rámci Evropské unie. Už se nebude mluvit o kvótách pro jednotlivé země. Tam se bude rozhodovat, kdo dostane azyl, a tam se bude rozhodovat, kde azylant skončí. Vlády národních států se budou tvářit, že za nic nemůžou a že je to věc, se kterou nemůžeme nic dělat. Je to stejné, jako teď brečíme nad tím, že se rozhoduje v Evropě většinově a menší státy jako Česká republika přišly o možnost vetovat nebo zablokovat rozhodnutí, která ohrožují jejich suverenitu. Teď brečíme nad tím, co jsme si sami schválili v podobě Lisabonské smlouvy. Tuto chybu prostě už nesmíme opakovat. Prostě to nebudeme respektovat. A nejsme sami. Polsko, Maďarsko a zřejmě i další země budou mít v této věci jasný názor. Musíme se postavit na jejich stranu a neuhnout. Česká republika není žádná multikulturní provincie. Je to národní stát a je to dědictví, které máme opatrovat a ochraňovat. Dnešní jednání je zásadní zkouškou o tom, kdo je smířen s faktickou ztrátou suverenity České republiky, anebo kdo v souladu se svým slibem poslance bude hájit její právo vystupovat jako suverén v nejzákladnější věci, a to v otázce, kdo bude žít na tomto území. Proto jsme toto jednání vyvolali a proto chceme, abychom dnes přijali usnesení, které bychom prostřednictvím pana premiéra poslali do Bruselu.
Děkuji. Než se dostaneme dál, tak tady mám nějaké omluvy. Mám tady s přednostním právem nejdříve přihlášku pana poslance Okamury. Chtěl bych se zeptat, jestli pan poslanec Peksa bude zpravodajem.
Takže mělo by to zůstat tak, jak to je dnes.
Nyní vyzývám paní poslankyni Věru Kovářovou, která bude interpelovat pana ministra Adama Vojtěcha, a připraví se pan poslanec Dominik Feri.
Vyjádřeno srozumitelněji - prezident Zeman už nemůže sám o sobě rozhodnout, že něčí trestní stíhání bude zastaveno. Prakticky jde o vyjádření odpovědnosti, kterou vláda za zastavení už zahájeného trestního stíhání přebírá. Takový trestně stíhaný se totiž vlastně postaví mimo právo, nad právo. Jak jistě chápete, to není maličkost. Já se vás proto ptám, pane ministře, jak byste v takovém případě hlasoval. Zda byste v kauze Čapího hnízda milost pro premiéra Babiše a jeho nejbližší podpořil, nebo nepodpořil. A zajímá mě také, jaké důvody vás k převzetí nebo nepřevzetí odpovědnosti za udělení takové milosti vedou. Ve hře je přece zásada rovnosti před zákonem.
Děkuji paní poslankyni a slovo má ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Prostě nevím o žádném záměru pana prezidenta komukoli udělit aboliční milost. Nevím, že by to vůbec avizoval. A myslím si, že to je spíše někde do hospody, že se o tom můžeme bavit, můžeme spekulovat, ale nikoli na půdu Poslanecké sněmovny.
Děkuji panu ministrovi a táži se, zdali paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Ano, vidím, že má zájem. Paní poslankyně, vaše jedna minuta, prosím, máte slovo.
Děkuji za odpověď, pane ministře.
Děkuji paní poslankyni a táži se...
A myslím si, že ani vláda závazně neschvaluje ani neodsouhlasuje tuto aboliční milost. Tam kontrasignuje premiér nebo jím pověřený člen vlády. To znamená, o tom nerozhoduje vláda jako celek. Ale já si myslím, že jsem odpověděl, a nechci to dále rozebírat. Ale já bych se rád bavil o těch věcných problémech v oblasti zdravotnictví.
Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jistě si ještě vzpomínáte na minulý týden, kdy zde Andrej Babiš prohlásil následující: "Žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a dostat pravděpodobně někoho do vězení." Po pronesení tohoto výroku byl pan ministr spravedlnosti Pelikán dvakrát vyzván, aby se k tomuto výroku vyjádřil, to znamená, buď aby ho potvrdil, nebo aby ho dementoval. Pan ministr této příležitosti nevyužil. Vážený pane ministře, pokud se opravdu domníváte, že žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání, tak bych se vás velmi rád zeptal na ceník.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, médii před pár dny proběhla informace, že Celní správa zabavila oblečení v hodnotě 6 milionů z důvodu padělání ochranné známky. Tyto případy jsou poměrně časté. Jen v roce 2017 zabavili celníci při celním řízení i na vnitřním trhu oblečení a doplňky v hodnotě přes 82 milionů korun, obuv v hodnotě přes 46 milionů korun či hygienické potřeby v hodnotě téměř 4 milionů korun. A zde pokládám první dotaz. Kolik vlastně takto zabaveného zboží je zničeno? Vím, že se nejedná o nejpalčivější problém současnosti, ale je to plýtvání, a to jak ekologicky - dochází ke spotřebě zdrojů bez jakéhokoli užitku -, tak i humanitárně. Toto zboží by mohlo pomoci například ohroženým dětem a rodinám. Na druhou stranu bych rád vybídl k nějakému hledání elegantního řešení, které nepoškodí jejich právo a zároveň zamezí zbytečnému plýtvání a umožní využít již vyrobené zboží k řešení humanitárních problémů. A zde druhý dotaz na paní ministryni. Hodláte se touto problematikou vy, potažmo Ministerstvo financí zabývat?
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Koncepčním cílem je dovršení započaté integrace sektorových úprav poskytování a zprostředkování finančních služeb. Tam, kde tomu nebrání transponovaná směrnice nebo specifika pojišťovnictví, navazuje na úpravu, která již nyní platí na kapitálovém trhu a v sektoru spotřebitelských úvěrů. Toto mezisektorové sjednocení regulace spočívající především v použití stejných věcných a procesních institutů upravujících distribuci finančních služeb umožní zpřehlednit právní řád, zefektivnit výkon dohledu a rovněž snížit náklady regulovaným osobám. Nyní mi dovolte, abych se podrobněji vyjádřila k nejdůležitějším částem navrhovaného zákona. Dosavadní zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích pokrývá pouze činnost pojišťovacích zprostředkovatelů. Nová směrnice oproti tomu požaduje, aby kvalitativně stejné nároky, zejména v oblasti pravidel jednání se zákazníkem a požadavků na odbornost, plnily při sjednávání pojištění i pojišťovny a jejich zaměstnanci. Z hlediska koncepce ochrany spotřebitele na finančním trhu je tento prvek klíčový a plně odpovídá dlouhodobé snaze Ministerstva financí o uplatňování jednotného přístupu ke všem distributorům pojištění, aby tak byla zabezpečena stejná úroveň ochrany spotřebitelů. Nyní se vyjádřím k pravidlům jednání se zákazníkem. Obsahem této regulace jsou povinnost vrácení provize, kterou pojišťovna zálohově vyplatila pojišťovacímu zprostředkovateli při předčasném ukončení smlouvy o životním pojištění, a pravidla pro uplatňování nákladů pojišťovny na sjednání rezervotvorného životního pojištění pojišťovnou na zákazníkovi při předčasném ukončení pojistné smlouvy - to je regulace odkupného. Druhým případem, kdy doplňujeme pravidla směrnice o tuzemskou úpravu, je povinnost poskytnout zákazníkovi podstatné informace týkající se nákladovosti sjednávaného životního pojištění na samostatném dokumentu ve formě přehledné tabulky. Cílem je vybavit zákazníka před podpisem smlouvy stručnou, přehlednou a srozumitelnou informací o tom, kolik zaplatí za sjednanou pojistnou dobu na pojistném, co z toho bude použito na úhradu nákladů pojišťovny a co na investice a jaká částka bude vyplacena zpět při nulovém zhodnocení. Zavedení této povinnosti je reakcí na případy, kdy zákazníci byli při uzavírání investičního a kapitálového pojištění uváděni v omyl a nedostávali správné informace o tom, jakou část zaplaceného pojistného dostanou v případě skončení pojištění zpět. Nejedná se tak o nově stanovenou informační povinnost, ale pouze se standardizuje forma informací, které má právo zákazník obdržet již nyní. V souladu s úpravou platnou pro spotřebitelské úvěry a kapitálový trh se uplatňuje i nový jednotný standard odbornosti včetně způsobů jejího ověřování. Při vstupu do odvětví bude muset každý distributor úspěšně absolvovat zkoušku, kterou doloží svou odbornost, a tuto odbornost si bude muset dále prohlubovat následným vzděláváním. Na závěr mi dovolte uvést, že předložený návrh zákona důsledně dbá na vyváženost a přiměřenost regulace.
Tak to můžeme, samozřejmě.
Je to vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění. Máme za povinnost tuto transpoziční směrnici uvést do 23. února 2018, což je evidentní, že nemůžeme v této chvíli stihnout. Ale nicméně podle dohody s paní předsedkyní rozpočtového výboru a s paní ministryní tyto dva tisky nejsou tak důležité jako ten předcházející, který jsme odhlasovali ve zkráceném čtení, tak si myslím, že tady můžeme udělat to, že necháme to projít do druhého čtení v běžné lhůtě. Je to především orientace na odbornou péči, informaci o pojistném produktu, odpovědnost samotného distributora, předmět výkonu dohledu, veřejně právní sankce, odbornost, důvěryhodnost a školení.
Já tedy prosím paní ministryni, aby uvedla i ten následující bod.
Dámy a pánové, dovolte, abych uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění.
Je pravda, že ta vyhláška byla tvořena ještě za mého předchůdce. My teď se budeme bavit o nové vyhlášce pro další rok, kde se chceme právě zaměřit i na oblast lékárenské péče. To znamená, aby tam byla skutečně určitá bonifikace. O tomto jsme připraveni jednat. A již teď v rámci dohodovacího řízení o úhradách na příští rok toto budu navrhovat, aby to bylo provedeno.
Já také děkuji.
Možná že by bylo dobré, kdybyste svolal nějakou poradní skupinu pro dostupnost lékárenské péče, která bude složena také ze zástupců obcí, která by projednala a doporučila nejvhodnější legislativní změny.
Děkuji. Prosím.
Tak určitě, pokud jde o zástupce obcí, můžeme se taktéž s nimi bavit. A nebráním se určitě v jednání i s obcemi. Pokud jde o ten elektronický recept, myslím si, že i z těch dat, která máme k dispozici, tak v zásadě všechny lékárny do toho systému jsou zapojeny a vydávají elektronické recepty. Takže nemělo by se stát to, že pacient nebude mít svůj lék vydán.
A posuneme se k poslední interpelaci, kterou bude paní poslankyně Věra Kovářová interpelovat ministra Lubomíra Metnara ve věci definitivního rušení tzv. dočasně uzavřených poštovních poboček.
Vážený pane ministře, jako poslankyně vás vyzývám k aktivnímu řešení krizové situace vyvolané definitivním rušením tzv. dočasně uzavřených poboček České pošty. V několika desítkách obcí napříč Českou republikou aktuálně existují tzv. dočasně uzavřené pošty, tedy pošty, kde se podařilo České poště v minulosti z nejrůznějších důvodů a pod nejrůznějšími záminkami přerušit provoz. Pošta v této obci byla v roce 2010 dočasně uzavřena a tamní obyvatelé aktuálně předpokládali její opětovné otevření. Česká pošta však bez náznaku zájmu na zachování této pobočky před měsícem oznámila její úplné uzavření s lakonickým konstatováním, že zákonné povinnosti jsou plněny. Uzavírání poboček České pošty komplikuje život stovkám lidí především v důchodovém věku, kteří se stávají oběťmi systému a stále více závislými na svých blízkých. Jakým způsobem hodláte definitivně zamezit likvidaci dočasně uzavřených pošt?
Já také děkuji. Tím jsme vyčerpali dnešní interpelace a já tedy děkuji všem, kteří zůstali a vydrželi, a tento bod končím. Tím je také vyčerpán pořad na dnešní den.
Děkuji za slovo.
Já vám děkuji, paní ministryně, a do diskuse se hlásí pan poslanec Benda. A kroutil hlavou, takže asi bude mít nějaké připomínky.
To je formální návrh. Dále doporučuji, abychom nezkracovali lhůtu na jeho projednávání. To opravdu není vůbec žádná snadná věc. A já si myslím a musím říct, že mě paní ministryně úplně nepřesvědčila v tuto chvíli svým vystoupením. Říká: jsme po implementační lhůtě, ale z evropských zemí má implementováno polovina. To znamená, pravděpodobně polovina zemí je také po implementační lhůtě a zase nic tak hrozného se neděje. Říká: stejnou cestou, jako jsme se vydali my, se vydaly další země jako Francie a Slovensko. No, nevím, kdo jaké máte zkušenosti, ale že by zrovna Francie a Slovensko měly být pro mě úplně příkladem zemí, podle kterých se máme řídit z hlediska vnitřní správy a z hlediska ochrany citlivých údajů? Takže to také nejsou země, kterými bych se já úplně chtěl řídit. A říkáme: no, máme kontrolní mechanismy. Upřímně řečeno nemáme. Správa daní žádné efektivní kontrolní mechanismy nemá a je to velikánský problém, to, co se sbírá u správců daní. Já tomu do jisté míry rozumím. Říct dneska, že jsou to jenom jednotky případů. No, možná že to dneska jsou jenom jednotky případů. Buďme opatrní. Ale všechny, všechny upozorňuji, není to jednoduchá transpozice, je to potenciálně velký zásah do toho, co jsme zatím brali jako tajemství jednotlivých skupin, které poskytují právní nebo daňovou pomoc. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji.
Tak já jenom stručně. Takže o tom není pochyb, že to cílí na správce daně, to je prostě přímo v tom DAC. A to se týká bank, finančních institucí, ostatních ekonomických subjektů. Netýká se to advokátů, notářů, daňových poradců, soudních exekutorů, auditorů, tam skutečně se implementuje pouze v rozsahu DAC. To znamená, správci daní, a o těch mluví DAC 5, mohou požadovat informace, které potřebují ke správě daně a pouze v souvislosti s probíhající mezinárodní spolupráci při správě daní. Co se týče počtu těch příkladů, co je samozřejmě spekulace.
Já bych se chtěl ve své interpelaci věnovat otázce digitální ekonomiky. Digitální ekonomika je fenomén, který zasáhl spoustu oblastí lidského konání počínaje ubytováním. Těch služeb je spousta a vzniká tam poměrně zajímavý nový ekonomický segment. To zkrátka nejde. Je potřeba připravit novou legislativu. A bohužel vláda pracuje na této legislativě velmi pomalu. Já jsem požádal pana ministra.
Tak. Děkuji, pane poslanče. Takže nyní vyzývám pana poslance Petra Gazdíka, aby interpeloval ministra Roberta Pelikána. Připraví se pan poslanec Jan Farský. Prosím, pane poslanče.
Vážený pane nepřítomný ministře, podobnou interpelaci uplatnila moje kolegyně Věra Kovářová na pana premiéra Andreje Babiše, ale kvůli jeho nepřítomnosti bohužel nedostala odpověď. Já proto prosím o odpověď alespoň písemně a předem prosím, aby ta odpověď byla jasná, ano, či ne. Před pěti lety se změnila pravidla udělení aboliční milosti a o konci trestního stíhání nemůže nyní hlava státu rozhodnout sama, ale jen se souhlasem premiéra nebo jím pověřeného ministra. Nyní se o této možnosti u některých členů vlády mluví, a proto se ptám. Jak byste prosím v tomto případě hlasoval konkrétně vy, pane ministře? Pro udělení aboliční milosti? Pro, nebo proti?
Pane poslanče, děkuji. Tak. Teď vyzývám pana poslance Jana Farského, aby interpeloval pana ministra Roberta Pelikána, a připraví se pan poslanec Ivan Bartoš.